To je přece úplně jasné. Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Je to takový pomník Pirátům za miliardu korun! Zřízení tohoto nového státního úřadu, až 200 zaměstnanců nebo 250, má stát a bude stát, už jste to zřídili letos, miliardu korun na úvod. Takže miliarda na další úřad, na další zbytečný úřad je a teď se hledá náplň. To je potřeba zasadit vedle sebe do kontextu. No a Fialova vládní pětikoalice nám tady ten návrh odmítla. Vždyť rušíte i slevu na studenty! Dokonce i studenty jste podrazili, snížili jste slevu na jízdné pro studenty a důchodce, to už je loňská záležitost. Takže vy okrádáte úplně všechny, ale horem dolem rozdáváte na ty, kteří buď nemají s Českou republikou vůbec nic společného, nebo jste se tam zaprodali, nebo dokonce na systému České republiky parazitují. Takže to samozřejmě vnímáme jako velký problém. Vaší prioritou není český občan. Není to český občan. No a to ani nehovořím o tom, ale samozřejmě o tom hovořit budu a taky to teď musím okomentovat, že Fialova vláda nadále bude zdražovat životy českých občanů. Takže i z těchto všech důvodů je pro nás nepřípustné, abyste prostě snižovali důchody. Protože Fialova vláda podpořila opatření Evropské unie, které výrazně poškodí naše občany a Českou republiku. Tento závazek rovněž povede k dalšímu růstu cen elektřiny a zemního plynu a k razantnímu zvýšení dotací z veřejných rozpočtů producentům energie z obnovitelných zdrojů. Čím dál více se tak ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v EU - to ještě jenom dodám za SPD. A vy jim v tom bráníte. A to ještě ani nemluvím o tom, ale to tady hnedka dodám, že za podpory Fialovy vlády Evropská unie schválila markantní zdražení benzinu, nafty či uhlí. Česká vláda souhlasila se všemi předloženými návrhy. Takže podraz na občany, opět. Tyto nové emisní povolenky zdraží litr benzínu či nafty zhruba o 3 koruny. V souběhu s růstem cen elektřiny a plynu jde o další likvidační opatření pro české domácnosti a o přímý doklad ekonomické a sociální škodlivosti EU. Chceme rozšíření kapacit dostupných předškolních zařízení, příspěvek na školní pomůcky a volnočasové aktivity. Nerušit školkovné, což současná vláda opět navrhuje a bere rodinám s malými dětmi z kapes dalších 17 300 korun ročně, což je další protirodinné opatření této Fialovy vlády oslabující i důchodový systém. Vláda jde ovšem opačnou cestou. A hlavně se má zvýšit hranice měsíční úložky dobrovolného penzijního spoření, od které bude občanovi náležet tento státní příspěvek, a to z 300 na 500 korun měsíčně, což poškodí nízkopříjmové občany, občany, kteří spoří třeba více svým dětem a podobně. My bychom naopak státní příspěvek poskytli i k měsíčním úložkám pod 300 korun a mnohem výrazněji bychom podpořili penzijní spoření nízkopříjmových pracujících občanů a mladších lidí, například do 35 let věku. Naopak čísla mluví jasně. Jeho skutečné defekty jsou jinde a vláda nikterak nepracuje ani náznakem na jejich odstranění, přestože by toto bylo skutečně důležitým a záslužným reformním krokem. Většina klientů totiž uzavírá smlouvu o tomto připojištění o deset až dvacet let později, než by bylo objektivně nutné. A když už tuto smlouvu uzavřou, tak si v průměru spoří až pětkrát méně peněz, než je potřebné k vytvoření dostatečně vysokého zůstatku na jejich privátním penzijním účtu na prahu důchodového věku. Podrobně to analyzuje například ekonom Jaroslav Šulc. A právě kvůli podstatně nižší naspořené sumě, než by stačilo k doživotní dotaci k poměrně nízkému státnímu důchodu, si asi tři čtvrtiny účastníků dobrovolného spoření na jeho konci vybírají jednorázové finanční vyrovnání. Což je naprosté fiasko, a popření původního záměru fungování tohoto systému. Pracujme tedy na změně tohoto trendu. A některé naše návrhy jsem zde představil. No a ještě poznámka k nastavení věku odchodu do důchodu. A ještě důležitější parametr - doba dožití ve zdraví je už přes 30 let prakticky neměnná, 62 let u mužů a 64 let u žen. To znamená, že hranice 65 let pro odchod do důchodu je naprosto dostatečná, dokonce možná až příliš vysoká, jelikož mnoho lidí už nyní odchází do penze ve špatném zdravotním stavu. Příslušníci fyzicky těžkých profesí nyní musí od svého někdejšího vyučení pracovat přes 45 let. Takže tady je důležité, abychom se dívali přece na tu dobu dožití ve zdraví, která už 30 let je prakticky neměnná. i ke zhoršení zdravotního stavu seniorů a k masivnímu náporu na systém sociálních dávek a systém zdravotnictví. Přinese to tedy i ekonomicky více škody než užitku. To v případě současných vládních návrhů, které ani navíc žádnou důchodovou reformou nejsou, naprosto neplatí. A my v SPD jasně říkáme, že když některé pro nás a pro občany nepřijatelné změny v důchodovém systému projdou, tak je v budoucnu zrušíme. V debatách o úpravách parametrů důchodového systému bychom neměli používat nepravdivé argumenty a demagogie a zbytečně vyvolávat u občanů obavy z budoucnosti. Žádný kolaps průběžného pilíře důchodového systému nám nyní nehrozí. Uvědomme si například, že Česká republika vydává na důchody v relativním poměru asi o čtvrtinu finančních prostředků méně než třeba sousední Polsko a další evropské státy, včetně států západních. I to je ovlivnitelné skrze prorodinnou politiku, o které jsem hovořil, i dalšími prostředky, které má stát v rukou. A ještě s mírnou nadsázkou k tomu odhadu vývoje porodnosti. Současná vláda se při odhadu rozpočtových příjmů sekla z roku na rok o více než 100 miliard korun. Dámy a pánové, nemohu samostatně a podrobněji nezmínit fenomén zatím vysokého odlivu dividend z České republiky, který se meziročně pohybuje v řádu 300 až 400 miliard korun, a to nehovořím o vnitrofiremních transferech v rámci nadnárodních společností a umělém snižování daňového základu. A je to na základě průzkumu mezi občany těch jednotlivých zemí a tato americká analytická společnost dělá tento žebříček dlouhodobě. To, co předvádí Petr Fiala, jak se drží jako klíště u moci, Petr Fiala, předseda ODS, on je nejhorší z nejhorších a táhne prostě Českou republiku ke dnu a vzal si za rukojmí všech 10 milionů občanů České republiky! To znamená, opravdu ta situace je mimořádně vážná. My chceme nahradit tu Fialovu vládní pětikoalici. SPD chce být ve vládě, jsme kompetentní vládnout a jsme připraveni vás nahradit. Samozřejmě není vůbec důvod, abyste si brali důchodce jako rukojmí a okrádali je dál a dál, protože když se na to tak koukám, na ta tvrdá data, tak Fialova vláda vybrala z důvodu dvouciferné inflace, kterou sama Fialova vláda způsobila svojí neschopností, a to už jsem řekl, že je to i ve srovnání s celou Evropou totálně neschopná vláda, tak vy jste z důvodu vámi způsobené dvouciferné inflace vybrali nad rámec celkově již více než 200 miliard korun na daních. To jsou neuvěřitelná čísla! To je na okamžitou demisi, a už dávno. Je to neuvěřitelné, co vaše vláda předvádí. Takže vy všechno děláte na dluh a zadlužujete Českou republiku úplně na mnoho desítek let dopředu. Úplně spálená zem po vás zůstane, a to jste u vlády rok a půl! Já o tom hovořím od svého vstupu do Sněmovny. Co se týče vládního návrhu na zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, je pro nás nemyslitelné jej v předložené podobě podpořit. Zejména proto, že možnost odchodu do předčasného důchodu ztěžuje vláda příliš a naprosto nepřiměřeně, čímž ji činí pro široké skupiny občanů napříště prakticky nevyužitelnou. Zkracuje se totiž doba, kdy může občan do předčasného důchodu odejít, ze současných pěti let na tři roky před vznikem nároku na řádný důchod. Samozřejmě, protože vaší prioritou není prostě český občan. To je to, co já tady kritizuju od začátku, že prostě kážete vodu a pijete víno! To je ten problém. Já určitě si nemyslím - takové ty trapné výkřiky piráta Michálka, tady toho poslance, který hodnotil moji vířivku, jako kdyby to byl nějaký luxus mít doma vířivku. Potom za mnou chodili dokonce i zástupci vládních poslanců, protože řada z nich samozřejmě žije standardní život, a kroutili hlavou. Prostě to je úroveň opravdu neuvěřitelná! A proč o tom hovořím? A je to jedna z nejčastějších věcí, co mi občané říkají i na veřejných setkáních, že propadají skepsi, že se kvůli Fialově vládě ani už důchodu nedožijí. Takže to není to, že bych tady o tom hovořil jen tak. A já sdílím tuto obavu, musím říct. Takže v podstatě to může být nekonečné úplně, to navyšování věku odchodu do důchodu. Myslím, že jsme ten čas využili velmi dobře. Ne mě tedy, ale předsedu klubu Fialu, ale to je v pořádku. Takže to určitě ano. To vůbec nechápu, protože vy prostě máte čas na všechno ostatní než na řešení problémů českých občanů. Takže vy tady schválíte smlouvu třeba o té vojenské přítomnosti USA v České republice. To prostě je opravdu velký problém.
Uvádíte je do bídy, a to z jednoho prostého důvodu: nejste ochotní začít u sebe. Nejste schopni šetřit státní prostředky, věnované na vaše prebendy a zbytečné úřady. Nejste schopni ani sestavit funkční rozpočet naší republiky. Jste schopni akorát slibovat nesplnitelné a nechat za sebe platit váš účet občany České republiky. Dámy a pánové, kdy konečně přiznáte lidem, které doteď chlácholíte, že se jich tato šílená úprava důchodových pravidel netýká, tak že to není, jak jste říkali? Že lidé, kteří mají pár let před důchodem a poctivě celou dobu pracovali, tak že váš bič na lidi poznají? Vy totiž děláte to úplně nejhorší, co udělat můžete. Vy nejenže rozdělujete lidi, ale vy rozdělujete generace. Mně už píšou lidi, že rozdělujete jejich rodiny, že vnukové vyčítají svým prarodičům, že kvůli nim jednou nebudou mít důchod. Co jste to způsobili? Stavíte proti sobě také důchodce a samoživitelky. Už i ti si nadávají, kdo komu bere. No to snad není pravda! Jak se bude mladá generace chovat k hodnotám, které tady generace před ní vybudovaly? Není to ale jen snížení důchodů, čím zatížíte životy českých důchodců. O drahých potravinách tady můžeme udělat několik mimořádných schůzí, stejně se od vás nic nedozvíme. Drahé energie a teplo, to je další váš problém, který komplikuje životy seniorů. Abychom zamezili růstu inflace. Vy jste se nám tehdy smáli. Nakonec jste to udělali o rok později, a ještě špatně. Vzpomínáte si na to, jak senioři byli nuceni obcházet úřady, aby žádali pomoc při řešení situace, kterou jste díky vlastnímu lajdáctví a neschopnosti řešit energetickou krizi vlastně vytvořili? Rušíte slevy na jízdném. Vy jste se rozhodli totiž seniory izolovat v místech jejich bydliště. Aby nám prostě asi v ulicích nepřekáželi. A může to pan ministr Jurečka svádět, na koho chce. Za měsíc už to bude v pořádku, za dva už to bude v pořádku, za tři už to bude v pořádku. Není to ještě v pořádku. Tak možná dneska uslyšíme zase nějaký další termín. No a jak si vlastně myslíte, že takový důchodce, který nedostane včas svůj důchod, žije? Ale co když žádné nejbližší nemá? Skutečně stačí, aby jednou nezaplatil včas nájem nebo zálohy na energie, a už se veze. Dostává se pod stres, který v mnoha případech končí zdravotními obtížemi. Můžu vám skutečně pogratulovat. Ostatně se můžeme zastavit také u toho, proč se dnes koná mimořádná schůze. Vy prostě víte, že důchodci jsou entita, která se nebude bránit, když ji takový loupežník přepadne. Tak si s nimi děláte to, co uznáte za vhodné pro svou peněženku. - zkrátit dobu, kdy lze odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, na maximálně tři roky; - zvýšit intenzitu krácení procentní výměry - krácení procentní výměry - předčasného starobního důchodu; - zvýšit potřebnou dobu důchodového pojištění pro přiznání předčasného důchodu z 35 na 40 let; - nevalorizovat procentní výměry předčasných starobních důchodů až do doby, kdy jejich poživatel dosáhne důchodového věku. To jsou třeba zrovna ti, kteří do toho předčasného důchodu nejdou proto, že by chtěli, ale jdou proto, že už to nezvládají, že už na to nemají. S těmito návrhy nemůžeme a nebudeme souhlasit. Trestáte lidi, ke kterým byste měli s úctou vzhlížet. U mimořádných valorizací chcete zrušit dosavadní pravidla. Za mě touto cestou rozhodně ne. Nemůžeme s tím souhlasit. Likvidujete poslední jistoty seniorům díky vaší neschopnosti při řešení inflace. Převádíte seniory do kategorie sociálních dávek. Kolegyně, kolegové, již jsem to uvedl v úvodu svého projevu. Prosím tuto vládu - slyšíte dobře, prosím tuto vládu - aby pokud potřebuje řešit problém s nedostatkem financí, ať už z objektivních, nebo subjektivních důvodů, aby začala už konečně u sebe. Sestavila už konečně funkční rozpočet České republiky s reálnými odhady příjmů a výdajů.
To je to poděkování za to, jak všechno zvládly? To jste tady měli plamenné řeči v minulém období. Ještě více a ještě houšť. Jenom se dostanete k moci, na všechno zapomenete. Klasické vaše politikaření. Klasické. Z toho vyplývá, že zdravotní péče - a znova to tady zopakuju - funguje jenom díky rezervám zdravotních pojišťoven, které musí kroky pánů Stanjury a Válka sanovat. Ano, poklesnou na polovinu. Jak dlouho si myslíte, že to zdravotní pojišťovny zvládnou? Takže si to shrňme. V současnosti, teprve na počátku možné recese, tyto rezervy nemáme. Už současná úroveň rezerv znamená, že v případě výpadku příjmů by pojišťovny byly schopny financovat zdravotní služby přibližně po dobu pouze 30 dnů. Příští rok by takový výpadek znamenal okamžitý kolaps a přímé ohrožení zdravotní péče v České republice. Také ODS, která je mistrem rychlých a tichých privatizací všeho druhu, by v kolabujícím systému našla mnoho zajímavých příležitostí. Jste to vy, kdo může tuto nebezpečnou hru osvědčeného pravicového bratrstva zastavit. Protože kostky už byly vrženy. Jeho záměry může přerušit jedině rázná politická síla, která nemůže pocházet z jiného místa než z vládní pětikoalice. Vyzkoušeli jste si to s odstraněním šíleného záměru Ministerstva financí na snížení daně z hazardu, kterým ODS hodlala věnovat miliardu korun vybraným hráčům loterijního byznysu. Měli byste si to zopakovat znovu a právě teď. Školství, doprava, Ministerstvo průmyslu a obchodu, všude tam se hraje o naši budoucnost. O naši budoucnost, kterou hospodářskou politikou této vlády ztrácíme. Hnutí ANO se nehodlá smířit s tím, že po osmi letech naší vlády, kdy jsme byli nejen fiskálně odpovědnou, ale i prosperující zemí prosperujících lidí, přišla vláda, která z nás z roku na rok udělala jedinou zemi v EU, která v poměru k HDP prohlubuje své zadlužení, která dusí svou ekonomiku, a tím jen prohlubuje deficit, dluh, i mezinárodní postavení České republiky. Znepřístupnit zdravotní péči obyčejným občanům. Ty balíčky a rozpočty, které jste představili, jsou plné škodlivých nesmyslů a protichůdných opatření. Jsou ušité horkou jehlou, a to ministrem, o jehož odborných kompetencích dostatečně svědčí už letošní rozpočet. Tolik citace z důvodové zprávy k daňovému balíčku. Prosím, berte tyto signály - vaše oblíbené slovo - berte tyto signály vážně. A budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na přiměřené a vhodné formě rozpočtové konsolidace. Neříkejte prosím, že hnutí ANO žádné vlastní návrhy nemá. Hnutí ANO má naprosto přesnou představu, jakým způsobem dostat veřejné finance do kondice, aniž bychom zdevastovali ekonomiku. A protože stále mnozí z vás opakují nepravdu, že naše návrhy neznáte, považuji za nutné vám je zopakovat. Navázat na úspěšný boj proti daňovým únikům místo zvyšování daní. Osvědčená filozofie hnutí ANO je vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat jejich sazby.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka a jeho faktická poznámka. Prosím.
Přečtu ty dvě věty z toho dopisu. Cituji: "Dále bych vás rád seznámil se základní myšlenkou připravované důchodové reformy. Ta se vás jako nynějších příjemců důchodů nijak nedotkne."
Děkuji. Nevidím žádnou další faktickou poznámku. Jako další v pořadí vystoupí pan předseda Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, Fialova vláda tady předkládá ve Sněmovně změnu zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje pouze sérii parametrických změn. A samozřejmě to není žádná důchodová reforma, kterou Fialova vláda lživě slibovala. Jedná se totiž pouze o změny, které výrazně poškodí všechny příjemce důchodů, a to jak ty současné, tak i ty budoucí. Hnutí SPD zásadně odmítá vládou navrhované zvýšení věku odchodu do důchodu. Zásadně odmítáme i snižování valorizace důchodů a rovněž zásadně odmítáme zpřísňování podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, které tady navrhuje Fialova vládní pětikoalice a ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Předkládaný návrh totiž zahrnuje v podstatě pouze rozsáhlé snížení a omezení budoucího zvyšování důchodů a rovněž zásadně zpřísňuje, jak už jsem uvedl, podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu. Vláda Petra Fialy z ODS chce jednak významně snížit řádné valorizace důchodů, kdy hodlá v porovnání se současným stavem mnohem méně zohledňovat růst reálných mezd, a to jen ze třetiny, kdežto nyní je to o polovinu. To povede k zaostávání růstu důchodů za růstem průměrné mzdy. Takže to povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů, k propadu velkého množství důchodců do příjmové chudoby a zasáhne to nejvíce nízkopříjmové důchodce. V oblasti předčasných důchodů vláda navrhuje velké zpřísnění přístupu k nim. Občané budou moci na základě toho vládního návrhu, co tady předkládá Fialova vláda, tak občané budou moci nově odejít do předčasného starobního důchodu až tři roky před dosažením standardního důchodového věku, zatímco nyní je to pět let. Dále se mění podmínka potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na předčasný důchod z dosavadních 35 let na 40 let. Poslední zpřísňující podmínkou ze strany vlády je těžce diskriminační návrh, aby procentní, tedy ta zásluhová a vyšší složka předčasného důchodu, nebyla vůbec valorizována. Tato vládní předloha je tak jen snahou o snižování rozpočtového deficitu, který Fialova vláda neustále prohlubuje, na úkor příjemců důchodů a rezignací na skutečnou a opravdu přínosnou důchodovou reformu. To samozřejmě SPD odmítá a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. To znamená, je nejhorší na světě, krátce řečeno. To znamená, koaliční vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů... kterou vede Fialova vláda, je nejhorší na světě. Ano, americká renomovaná analytická firma Morning Consult, prošlo to i mainstreamem. Takže v podstatě místo aby už odstoupili a přestali škodit, tak oni dál pokračují v tom, přestože jsou nejhorší na světě, a tak v tom prostě dál tady pokračují, v tom nekompetentním vládnutí. A Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. A už opakovaně. Takže já bych se mohl ptát, jaké jsou výsledky jednání, cest vládních poslanců do Japonska a do dalších exotických zemí.